Domnívám se, že nejenom filozofii života, hodnoty života, ale i vlastní společnost, ve které žijeme, si musíme chránit. Historie nás mnohokrát poučila, že přejímání názorů přicházejících ať již ze Západu, či z Východu přinesla často problémy někdy i katastrofického rozsahu. A co vidíme dnes? Co se po nás chce? K této věci mi dovolte osobní reakci. Odmítání základních filozofických principů, na kterých vyrostla a byla postavena naše společnost, při současném pseudodobrovolném ozbrojení části společnosti, je cesta do pekel. Proto považuji za svou povinnost se vyjádřit, a to kladně, k uvedené novele ústavního zákona o bezpečnosti. Už hodně toho tady padlo, těch údajů, takže to bych už ponechal bokem. Čili doporučuji přijetí novely.
Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, já vím, že tady už bylo několik historických exkurzů, každopádně zazněla tady spousta věcí ohledně mé strany a mně osobně. Já bych jenom chtěl jednu takovou malou připomínku, možná někteří z vás to neznají. Politické strany dneska zakládají think tank, své instituce, které jim mají pomáhat formovat svůj program. A ta právě měla připravit mladé lidi na to, aby byli bojeschopní, aby byli schopní fyzicky bránit svoji vlast. Jak to dopadlo, všichni víme. Nicméně nedávno jsme si připomněli také výročí atentátu na Heydricha. Dva z těchto parašutistů, z těchto hrdinů naší vlasti, byli právě odchovanci Orla, organizace Československé strany lidové. Ta bitva měla být sváděna někde úplně jinde. Na Radě ministrů, v Evropském parlamentu a v Evropské komisi. A ještě jedna malá poznámka. Omlouvám se, já jsem tady řekl špatně, nesprávně, že tu směrnici iniciovala Evropská komise. Ale je docela možné, že pokud bychom my v rámci visegrádské čtyřky se snažili o to, aby někteří naši kolegové, některé naše partnerské státy znehodnocovaly zbraně tak, jak se znehodnocovat mají, ne tak, že je zase zpátky velmi jednoduše vrátíte, tak by možná k této podle mého názoru špatné směrnici vůbec nedošlo.
Proč já mám vždycky před volbami pocit, že se lidovci polijí svěcenou vodou, dají si několik otčenášů a mají pocit, že zapomeneme úplně na všechno. Tím pádem by se celý ten proces zastavil, jistojistě by se k nám přidaly i jiné státy a nemuseli jsme tady ten problém mít. Takže jestli se tady někdo chová pokrytecky, jste to vy. A jen tak mimochodem - vy jste tady říkal, že Brusel jsme my. Ano, Brusel je Evropský parlament, kde se k nám zachovali tak uctivě, to slovo uctivě říkám ironicky, že tam nenechali naše poslance ani přečíst pozměňovací návrhy! Naprosto bezprecedentní chování Evropského parlamentu!
Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Jiří Junek. Poté pan poslanec Martin Novotný. Prosím, máte slovo.
Já si to myslím také. Vadí mi například už několikrát zmiňovaný příklad těch replik historických zbraní, které budou podléhat také registraci včetně nějakých předovek. Ta představa je úplně absurdní, že tohle by mohlo ohrozit bezpečnost. Tu směrnici žádným způsobem nijak neopraví. Prostě vůbec nic se nestane. Chtěl bych ještě tady reagovat na některé své předřečníky. Jenom opravdu ve zkratce. Pan kolega Fiedler říkal, že vlastně touto změnou chceme něco deklarovat vůči Evropské unii. No tak dobře, tak přijmeme nějaké usnesení. A tím, že přijmeme něco nesmyslného - nevím.
Pěkné dopoledne. Je to, kolegyně a kolegové, taková symbolická situace, která vypovídá hodně o tomto parlamentu a jednotlivých jeho členech. Ty, kteří budou neustále opakovat, že právně je to nesmyslný akt, a na ty, kteří mají dojem, že alespoň v této situaci, byť by to bylo i jenom symbolické řešení a bylo by sporné, jestli vede k právním výsledkům, dáme najevo, že v okamžiku, kdy to narušuje nějaká základní ústavní práva a svobody našich občanů, že alespoň ten symbolický krok vykonáme? Já jsem tedy rozhodně na straně těch, kteří chtějí alespoň ten symbolický krok vykonat. Kdy jindy by už český parlament měl alespoň ten symbolický krok vyjádřením nesouhlasu udělat?
Další vystoupí pan poslanec Karel Fiedler, poté pan poslanec Benešík.
Tak já doufám, že veřejnost, která sedí na galerii jako zástupce občanů, kteří volí, potom budou na to pamatovat, až zase budou příště volit do europarlamentu naše zástupce, kteří něco jiného slibují před volbami a jinak hlasují po volbách, což se ostatně bohužel netýká pouze europarlamentu, ale i této Poslanecké sněmovny. Ale k tomu, co říkal kolega Benešík. Chápu, že kolega Benešík je lidovec. Strana, která buď v parlamentu, ve Sněmovně, není, anebo je ve vládě, takže holt tyto zkušenosti opozice nemá a asi mít ani nebude, protože vždycky tady budou, nebo budou ve vládě, takže tomu nerozumí. Já tomu rozumím, že možná tam někteří naši zástupci proti tomu vystupovali. Ale velmi dobře vím, co to znamená něco neprosadit proti většině jako opoziční poslanec.
Další vystoupí pan poslanec Benešík, připraví se pan poslanec Gabal.
Ovšem když tady sleduji a poslouchám ty vaše předvolební tanečky, tak se mi to tlačítko bude mačkat hodně těžko.
Děkuji panu poslanci Šarapatkovi. Pokračujeme v rozpravě. S přednostním právem vystoupí pan ministr Ivan Pilný.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené koaliční poslankyně a poslanci, já bych vás zcela vážně vyzval, abyste přestali obstruovat vládní koaliční návrhy. Včera spadla pod stůl celá řada zákonů, nejen zákony Ministerstva financí, ale také kariérní řád a další věci. Když se podívám na seznam vystupujících, jsou to samí koaliční poslanci. Prosím, neobstruujte vládní zákony.
Vyvolal dvě faktické poznámky - pana poslance Michala Kučery a pana poslance Gabala.
Pan ministře, víte, tato Sněmovna neobstruuje jenom koaliční zákony. Bohužel obstruuje i zákony, které navrhuje opozice. Je to vaše ostuda a vaše hanba!
Děkuji. Další faktické poznámky máme - pana poslance Gabala, Blažka a Bendu. Děkuji. Nyní pan poslanec Pavel Blažek. Připraví se kolega Benda.
Já bych v reakci na pana ministra financí trošku protestoval proti něčemu, čemu já říkám takový ten politický ekonomismus. A my se tady bavíme o novele Ústavy, to znamená základního dokumentu tohoto státu, podle kterého fungují úplně všechny ty úřady. Fakt je to politický ekonomismus. Ústava, to je něco podobného.
Já jsem tam žádný takový nenašel.
Děkuji. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Děkuji za slovo. To vystihuje celkem dost a jsou to jisté tradice, ke kterým bychom se měli obracet. Pak vám přečtu článek 3 alianční smlouvy NATO. V této chvíli jsem si jist, že ji podpořím, a vyzývám k tomu všechny poslance této Sněmovny. Nebudu se chovat tak, jako když jsme byli pod tlakem u Rekonstrukce státu. Tady se bavíme o tom, jestli je to nějaký symbol. Ano, je to symbol. Je to symbol vzkazu do Evropské unie, že tohle je Česká republika, že máme jistou suverenitu. Stejné signály nebo symboly budou další. Symbolika je i v nepřijetí kvót. Symbolika je v uznání Jeruzaléma jako hlavního města Izraele. Symbolika je i v uznání genocidy arménského lidu ze strany Osmanské říše. Tady bylo řečeno, že náš zákon o zbraních je nejlepší na světě. To jenom doplním to, co jsem řekl o Evropské unii. Je s podivem, že Evropská unie to zcela programově nevzala v úvahu. A vidíme to nejenom v tomto, ale vidíme to v ochraně schengenského prostoru, k tomu, jak se řeší Frontex, a v dalších věcech. A my tady mluvíme o tom, že se chceme bránit nějakému potenciálnímu nepříteli? S těmi armádami, které jsou podstřeleny, co se týká rozpočtů? Deficit jenom v naší armádě, tak jak jsme to zjistili na poslední konferenci, je skoro 390 miliard korun.
Děkuji vám za pozornost.
Já respektuji právo pana předsedy Miholy a jeho poslaneckého klubu na rozhodnutí v této otázce. Málem nám řekl, že když schválíme tuto novelu, tak přestanou fungovat bezpečnostní složky v našem státě a obranu si budou muset zabezpečit pouze individuálně naši občané. Mně vadí ta logická chyba, která byla ve vystoupení pana předsedy Miholy.
Teď faktická poznámka pana poslance Kalouska a poté pan poslanec Ludvík Hovorka řádně přihlášený do rozpravy.
Tak si to snad vyčítat nemusí.
Kolega Stanjura také ještě jednou.
Ano, je to dost pravděpodobné. Kdyby si kolega Kalousek chtěl uspořádat nějakou zahradní party a ogrilovat si nějaké masíčko a dát si k tomu nějaký salátek, tak si na tuto akci půjde do Makra kupovat plastové příbory. A kolegu Kalouska by chtěli v Makru ve Velké Británii legitimovat za to, že si kupuje plastové příbory.
Ještě další faktická poznámka pana poslance Lanka. A potom řádně přihlášený pan poslanec Hovorka.
Já bych si tady dovolil jenom jednu věc upřesnit, protože tady poměrně často padají argumenty o tom, že snad chceme zavádět nějakou novou povinnost. Já vám přečtu, co v tom zákoně je, a je to tam už teď! Státní orgány, orgány územních samosprávních celků a právnické a fyzické osoby jsou povinny se podílet na zajišťování bezpečnosti České republiky. Ta povinnost je tam už teď! Takže ta povinnost je tam už teď.
Děkuji panu poslanci Lankovi. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Děkuji za slovo. Ze všech výše uvedených důvodů návrh tohoto zákona nemohu podpořit.
Máte slovo, pane ministře.
Děkuji za slovo. Já jsem si myslel, že se mi podařilo některé mýty a bludy vyvrátit, ale zjevně se tak nestalo. My jsme vláda proevropská, já si myslím, že většina této Sněmovny je proevropská. Mě velmi mrzí, že jsme ve střetu s Evropou kvůli povinným kvótám, ale měla by se prostě říkat pravda. Po osmi měsících není vyřešen.
Já bych musel v té situaci rezignovat sám, ale odvolatelný jsem nebyl tehdy. Tady slyším, že je to naše právo. A potom máme opravdu ostudu. Prosím zvažme to. Já nevím, jestli si můžeme vzít nějakou pauzu na promyšlení. Ale nedělal bych to v tuto chvíli.
Eviduji řadu faktických poznámek.
Prosím vás, kolegyně, kolegové, já jsem to chtěl vysvětlit jako předseda volební komise v rozpravě, neměl jsem šanci přes tu smršť faktických poznámek. Ale proti tomu prosím, když o tom mluvíte, tak si o tom něco přečtěte. Já vám budu citovat z těch zakládacích listin, jsou k dispozici na adrese www.radaevropy.cz - a cituji: Shromáždění tvoří 321 zástupců, 321 náhradníků reprezentujících své státy... atd. atd. Členské státy si samy volí, jak vyberou poslance do Parlamentního shromáždění. Poslanec musí být poslancem parlamentu členského státu - a teď pozor - politické rozložení vybraných poslanců musí odpovídat politickému rozložení v parlamentu členského státu. Cituji ze zakládacích listin Rady Evropy. A prosím, neotvírejme Pandořinu skříňku, protože já jsem si dnes udělal přepočet, který tady mám k dispozici, a rád vám ho ukážu. Takže by to naopak mohlo být ještě horší. A myslím si, že nechceme se do tohoto pouštět, a podle mě je to zbytečné. Ctíme je a dodržujeme politické rozložení po posledních volbách.
Další faktické poznámky - nejprve pan poslanec Kučera, pan poslanec Sklenák, paní poslankyně Válková.
Já děkuji za slovo. Toto je naprosto nekompetentní a nepřipravený výstup. To je prostě nekompetentnost!
Já jsem totiž původně chtěl vystoupit ještě s jedním návrhem, který se týká tohoto bodu změny ve složení orgánů Sněmovny. Nicméně bylo to až poté, co uplynula lhůta, která byla dána na návrh změn v orgánech Sněmovny. Já si myslím, že to prodlení už není tak velké. A současně bych potom prosil, pokud by ten návrh prošel, aby volební komise znovu ještě vyhlásila lhůtu na změny v orgánech Sněmovny, abych ten návrh, který jsem avizoval, mohl podat.
Jedná se o to, že budeme hlasovat o přerušení tohoto bodu do středy variabilního týdne. Já zahajuji hlasování a táži se, kdo souhlasí s tímto procedurálním návrhem, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Tento bod byl přerušen.
Tak já děkuji. Já hned navážu, ať pak neruším další průběh Sněmovny, a vyhlašuji novou lhůtu pro podání návrhu na změny v orgánech Poslanecké sněmovny do pondělí 10. července do 13 hodin do sekretariátu volební komise. Teď prosím, pane předsedající, o otevření dalšího volebního bodu, a bude to velmi rychlé - návrh na volbu členů Rady Českého rozhlasu.
Návrh na volbu členů Rady Českého rozhlasu
V Českém rozhlase 8. června skončilo funkční období třem členům rady - Ervinu Kukuczkovi, Michalu Stehlíkovi a Ivanu Tesařovi. Tím, že ta místa v radě již jsou volná, tak v případě zvolení by šestileté funkční období začalo dnes zvoleným členům dnem volby, tedy dneškem.
Já vám děkuji. Otevírám další bod a tím je Návrh na volbu členů Rady České televize Tímto bodem jsme se zabývali ve středu dne 7. června, kdy také proběhlo první kolo volby.
V případě České televize teprve skončí funkční období, a to bude 30. června, třem členům Rady České televize, Michalu Jankovcovi, René Kühnovi a Jiřímu Závozdovi. Do druhého kola budeme vybírat z Reného Kühna, získal 36 hlasů, a Jiřího Závozdy, 46 hlasů.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, tak jsem tady zas s registrem smluv. Ke každé můžeme mít nějaké konkrétní připomínky a můžeme nesouhlasit. To, co předkládá skupina poslanců a v podstatě zástupců šesti poslaneckých klubů, je určitý průsečík, určitý kompromis a určité řešení, které se podařilo po třech letech diskuzí přijmout. Vy samozřejmě máte k dispozici tisk včetně důvodové zprávy. Cílem této předkládané novely je zajištění fungování zákona o registru smluv. Jedná se o úpravy týkající se jak legislativních a výkladových nedostatků, tak určité dílčí úpravy v rozsahu zveřejňovaných smluv. Návrh směřuje jen k nezbytným a široce akceptovaným změnám zákona, a to jen v takovém rozsahu, aby nedošlo k narušení základních principů zákona. Návrh ctí klíčový princip zákona, že všechny subjekty nakládající s veřejnými prostředky zveřejňují smlouvy v registru smluv. Vzhledem k tomu veškeré úpravy obsažené v návrhu nevedou k vynětí povinných subjektů ze zákona o registru smluv, ale pouze k úpravě režimu zveřejňování u některých typů smluv či vynětí určitých typů smluv, u kterých byly identifikovány nežádoucí dopady z hlediska bezpečnosti, ochrany zdraví či ochrany citlivých informací.
Děkuji. Následovala snaha o opravu v Senátu, ale i tam samotné hlasování i vlivem procedury, která probíhala, k zásadní úpravě toho řekněme vykostění tohoto registru smluv a skrytí nějakých 150 miliard a vynětí některých subjektů, tak se to bohužel ani v Senátu opravit nepodařilo. Obě, musím tady říct, senátní i sněmovní verze jsou daleko extenzivnější z pohledu toho, kolik výjimek do zákona o registru smluv vkládají. Tato verze není destruktivní k registru smluv.
Jako první vystoupí pan poslanec Plíšek a připraví se pan poslanec Klán.
Já jenom krátce objasním postoj poslaneckého klubu TOP 09, a proč jsme se my nepřipojili k této narychlo připravené novele. My jsme tady absolvovali v tomto volebním období velké množství času nad registrem smluv. Nakonec byla schválena po dlouhé diskuzi určitá verze a my zkrátka nesouhlasíme s těmi výjimkami, a je jedno, kolik jich je, ale každá ta výjimka může být určitým morálním hazardem pro ty, kteří tu povinnost, a teď dokonce od soboty pod sankcí, budou mít ty smlouvy uveřejňovat. Takže mimo jiné i z těchto důvodů my nepodpoříme tuto novelu a spíše bychom chtěli, aby po ostrém provozu se fungování toho registru vyhodnotilo, ale to samozřejmě nechávám na vůli Poslanecké sněmovny.
Děkuji. Nyní s přednostním právem pan ministr financí Ivan Pilný.
Tady k panu kolegovi Kalouskovi vaším prostřednictvím. Protože já jsem to tady říkal. No zaplať pánbůh.
Já bych chtěl jen ujistit všechny vojáky Armády České republiky, že termíny, které tady padly z úst pana poslance Chalupy, používám výlučně vůči vojákům bývalé Československé lidové armády, kteří v rozporu s etikou ozbrojených sborů byli členy zločinné komunistické strany.
Asi je to dobře, že se tedy všechny věci vyjeví při této debatě. S tou naší českou střeleckou veřejností. A i jich jsme se ptali na jejich názory. Samozřejmě že před vlastním hlasováním a jednáním jsme vyjednávali napříč ministry vnitra v rámci Evropské unie, ale ta vůle tam byla po vyslání určitého signálu. Rychlý projev politické vůle, který bohužel v konci konců nekouká na důsledky, které to přináší. A my přece nemůžeme mlčet, nemůžeme mlčet ke kvótám, nemůžeme mlčet ke směrnici. Pokud tento zákon bude přijat, tak nám to umožňuje vytvářet systém záloh, ať už budou pod vnitrem, nebo pod obranou, ve své podstatě tady není rivalita mezi ministerstvy obrany a vnitra, a my jsme připraveni hledat společný systém, který bude funkční. To je ten hlavní důvod. Já jsem dokonce slyšel, že jsme neevropanští, že chceme využít svá práva u soudu. To znamená, svůj nesouhlas jednoznačně dáváme tím, že se budeme soudit. Problém je ovšem ten, že ta žaloba nemá odkladný účinek a že za 15 měsíců by mělo být implementováno, a já jsem přesvědčen o tom, že soud do té doby nerozhodne.